Vzhledem k tomu, že už uplynulo od té doby šest dní, tak doufám, že už jste učinil nějaké kroky, aby tomuto bylo zamezeno. Aby buďto tato dezinformace, která měla být jenom součástí obhajovací řeči obviněného, abyste ji dokázal dementovat, případně abyste dokázal vyloučit, že něco takového se v České republice děje. Ve chvíli, kdy druhý nejbohatší občan České republiky říká, že je si možné zaplatit trestní stíhání, tak je zřejmé, kdo nejlépe umí zaplatit a kdo si je může objednávat, a zároveň tím pádem je běžným občanům spravedlnost odepřena. Děkuji za odpovědi, ve kterých shrnete, jaké kroky jste udělal.
Tak. Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane ministře, obracím se na vás přímo ve věci plánovaného kroku vlády, ve které jste ministrem. Tento krok je dle názoru odborné veřejnosti i Pirátů nebezpečný. Na vládu jsem zaslal dopis a tam jsem zmínil čtyři relevantní oblasti, které jsou tímto plánovaným a hlavně již zahájeným krokem zásadně ohroženy. Věřím tedy, že můj dopis byl s vámi konzultován a s výhradami i rizikem dopadů jste již předem obeznámen. Žádám vás tedy o reakci na své následující otázky v této věci. Za prvé. Jak vznikl záměr této restrukturalizace a kdo byl jejím iniciátorem a zda existuje záznam z nějakého jednání či důvodová zpráva k tomuto rozhodnutí. Za druhé. Pokud by mělo nakonec k přesunu dojít, existuje nějaký plán začlenění veškeré agendy pod ministerstvo? Za třetí. Kromě rozpočtu odboru, který bude tímto krokem přesunut z ÚV na Ministerstvo zdravotnictví, a dojde tedy k naplnění optické potřeby šetřit na vládě, můžete sdělit konkrétní problémy v současném pozitivně hodnoceném nastavení, které přesuny řeší, a skutečné benefity, které přinese tato restrukturalizace? A za čtvrté. Je známo, že se brzy bude připravovat draft nové národní strategie na příští desetiletí. Jak zajistíte za Ministerstvo zdravotnictví, že takto závažný dokument s dopadem na takto dlouhé období bude mít dostatečnou pozornost a bude garantovat moderní přístup, když máme bohužel zkušenosti s dlouhodobou neschopností Ministerstva zdravotnictví podobné problémy systémově řešit? Děkuji za vaše odpovědi, které jistě zajímají jak mě, tak odbornou veřejnost, organizace, které s odborem protidrogové politiky pod Úřadem vlády spolupracují. I naše mezinárodní partnery v této oblasti.
Slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Nikterak vláda nerozhodla. Otevřela se zatím pouze diskuse, ta diskuse se vede. Takže je to spíše myšlenka. Ta myšlenka je vedena tím, že Úřad vlády by měl spíše fungovat jakožto určitá servisní organizace pro vládu, pro premiéra a že ty agendy, které jsou tam věcné, by měly jít na věcné rezorty. Takže není pravdou, že by to byla nějaká anomálie i v tom evropském kontextu. Tím já neříkám, že to dneska nefunguje nějak zásadně dobře.
A znovu opakuji, nevzpomínám si za celou svoji profesní kariéru, a když tak mi osvěžte paměť, že by někdy něco uniklo. Daňová mlčenlivost je naprosto striktní záležitost. Ochrana dat je něco, co je absolutně nad všechny, systémy jsou budovány takovým způsobem, aby nic neuniklo. To je jeden z příkladů, který uvádím. Takže prosím, nezpochybňujme to. Ta ochrana je skutečně velká. A znovu opakuji, nikdy se to nestalo.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda.
To bych řekl, že je osvěžující. Nejedná se o čistou transpozici evropských předpisů. Jedná se o transpozici, ve které se státní moc snaží získat vyšší míru kompetencí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.
Dobrý den.
Dovolte mi využít čas a přečíst několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Bžoch ve dnech 25. až 26. z důvodu nemoci. Omlouvá se paní poslankyně Olga Richterová mezi 11.00 a 12.10 z důvodu jednání. Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala z dopoledního jednání do 12 hodin z pracovních důvodů. To je vše. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Ptám se, kdo je pro. Jedná se o hlasování číslo 73, přihlášeno je 128 poslanců, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Tento návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními v tomto bodu a já tento bod končím. Dalším bodem je bod číslo
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych představila vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění. Návrh, který vám předkládám, představuje novou komplexní právní úpravu distribuce produktů v sektoru pojišťovnictví a zcela nahrazuje stávající zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Dovolte, abych se zaměřila na ty nejzásadnější body tohoto zákona. Nejdříve se vyjádřím k transpozičnosti tohoto zákona, protože obsahuje určité prvky národní úpravy. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu.
Takže pracujeme na tom a dejte nám trošku času. Ale doufám, že splníme očekávání.
Tak, pane ministře, děkuji za dodržení času. A já se ptám pana poslance Ondřeje Profanta, zdali má zájem o doplňující otázku.
Děkuji za slovo. Já bych se ráda zeptala na fungování Úřadu práce, je to tedy na paní ministryni Němcovou, s tím, že je to správní úřad, který má celostátní působnost, a jak dneska funguje, tak my jako Sněmovna jsme jediné místo, které skutečně může přispět ke zlepšení toho fungování. Nemají z čeho platit. Je to systémový problém. Ozývají se mi lidé z Liberce, ozývají se mi lidé z Hradce Králové. Evidentně je všude systémově podstav. A jde přitom o rodiče malých dětí, kteří tam čekají v hodinových frontách, často od brzkých ranních hodin. Jde o pěstouny, jde o lidi se zdravotním postižením, o lidi v hmotné nouzi, jak už bylo řečeno. Takže moje otázka je, jaký je důvod. A ten dlouhodobý podstav také má nějakou kořenovou příčinu, to není příčina sama o sobě, že to nikdo nechce dělat. Jak je to systémově nastaveno, jak ti zaměstnanci mají šanci komunikovat s vedením, jaká probíhá komunikace. Já věřím, že se tomuhle budeme věnovat na výboru pro sociální politiku, ale prosím i o odpověď, co vy s tím jako paní ministryně budete dělat.
Tak děkuji, paní poslankyně. Slovo má ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.
Já moc děkuji za dotaz, paní poslankyně. Abych vám to přiblížila, tak jedná se celkem o 350 pracovišť, která vyplácejí, administrují nepojistné dávky. Jinak ty dávky, jedná se o 6 miliard korun měsíčně. V této souvislosti však může dojít ke kumulaci klientů zejména v některých dnech na některých konkrétních pracovištích, jak říkala paní poslankyně. Celou situaci velmi pozorně monitorujeme.
V případě, že ano, vaše jedna minuta.
Dneska opravdu, i když se člověk hodně snaží, je opravdu informovaný, tak zjistí, že to nejde.
Paní ministryně chce odpovídat, tak vaše dvě minuty.
Určitě ano, ještě odpovím paní poslankyni a vám všem. Takovou analýzu jsem zadala samozřejmě na úřadech práce a opravdu se tomu budeme věnovat. Vím, že legislativní úpravy můžou přijít až v nějaké době, další digitalizace ještě asi v delší době.
Děkuji paní ministryni. Nyní vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka, a připraví se pan poslanec Petr Gazdík, který bude interpelovat nepřítomného ministra Roberta Pelikána. Promiňte ještě, pane poslanče, přečtu jednu omluvu.
Změna živnostenského zákona spočívá v tom, že kategorie samostatných likvidátorů pojistných událostí, která je nyní regulovaná zvláštním právním předpisem, se převádí do standardního živnostenského režimu jako živnost vázaná. Důvodem tohoto kroku je jednak formálnost stávající právní úpravy a dále pak skutečnost, že směrnice o distribuci pojištění ani jiný evropský právní předpis se speciální regulací těchto osob nepočítají. Děkuji vám za pozornost.
Zeptám se, kdo se do ní hlásí.
Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout k oběma tiskům zkrácení lhůty pro projednání ve výborech ze 60 na 30 dnů, to znamená o 30 dnů.
Děkuji.
Nevím, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že vám stále při jednání s kterýmkoliv, zejména velkým domem typu banky, pojišťovny, operátora a dalších předkládají další a další stohy papírů, které vás mají informovat o tom, co všechno o vás vedou, jak je to všechno dokonale vedené, jakým způsobem je distribuováno... To je poznámka obecného charakteru. A teď nezpochybňuji ani směrnici, ani návrh paní ministryně. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do sloučené rozpravy. Zeptám se paní ministryně, jestli chce v závěrečném slově odpovědět na to, co tady padlo.
Já bych jenom stručně reagovala na pana poslance Bendu. Filozofická otázka administrativní zátěže samozřejmě je celospolečenské téma, věnujeme se mu ve všech oblastech.
Ještě jednou, pane předsedající, dámy a pánové.
Je tady jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Návrh na přikázání jinému výboru zde nepadl. Pro jistotu se ještě zeptám. Budeme hlasovat o zkrácení lhůty na 30 dní.
To spadá do sekce Ministerstva zdravotnictví a je tomu tak i v jiných státech. Takže určitě nechceme nic bourat, chceme to spíše zefektivnit. Pravdou je, že dneska skutečně ta protidrogová problematika má několik hlav. Ostatně i ty dotační programy, které my spravujeme, a také spravujeme některé dotační programy v oblasti protidrogové politiky, tak fungují. Jak říkám, znovu opakuji, bude probíhat diskuse. Co si ale myslím, je to, že by skutečně ta věc měla být řešena z jednoho místa, tak aby byla efektivní a ta protidrogová politika fungovala, a myslím si, že může fungovat velmi dobře jak v rámci Úřadu vlády, tak i v rámci Ministerstva zdravotnictví.
Prosím, pane poslanče.
Předpokládám, že ten dopis má. Protože Česká republika je sice jedna ze čtyř, jak jste tady zmínil, ale právě to umístění pod Úřad vlády je hodnoceno jako velmi pozitivní a funkční oproti úzkoprofilovému zaměření Ministerstva zdravotnictví.
Pan ministr si přeje reagovat. Takže pane ministře, máte dvě minuty.
Já si ani nemyslím, že to je o osobě pana Vobořila. Ale skutečně se budeme bavit i s těmi, jak říkáte, odborníky nebo organizacemi, které se zaměřují právě na boj proti drogám.
Nyní vyzývám paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou, která bude interpelovat pana ministra Adama Vojtěcha, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, opět to bude interpelace na pana ministra Adama Vojtěcha.
Mě by totiž zajímal, pane ministře, skutečně váš názor. Vy jste tady říkal, že v mnoha zemích se jedná o problematiku, která spadá pod zdravotnictví, ale už tady správně pan kolega Bartoš poznamenal, že to je právě náš systém, který je i v zahraničí velmi chválen a považován za ten nejlepší možný. Protože protidrogová politika je opravdu záležitost mezioborová, meziresortní. Nejedná se pouze o problematiku zdravotní, ale především o problematiky sociální, výchovně vzdělávací, kontrolní nebo také represivní. Proto i na vás chci apelovat, stejně jako jsem apelovala na pana premiéra v předchozí interpelaci, abyste tuto věc pořádně promysleli.
Slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V čase od 15 do 16 hodin se omlouvá pan poslanec Ondřej Polanský.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, už jsem tady hodně řekl, zkusím něco z toho zopakovat, možná rozšířit. Efektivita spočívá v tom, že by to skutečně bylo řešeno z jednoho místa. Můj názor. Nemyslím si, že by zásadně došlo k nějakému rozbourání té agendy. Myslím, že i naše vztahy jsou poměrně na dobré úrovni, a také jsme o tom hovořili. Takže bavili jsme se o tom, ale jak říkám, je to stále ve fázi diskusí. Nemám asi už víc, co bych k tomu dodal. Příští týden proběhne několik jednání a pak si myslím, že padne nějaké finální rozhodnutí.
Ano, paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Takže máte minutu.
Dotaz nemám. Každopádně, paní ministryně, děkuji za věcnou odpověď.
Také děkuji. Paní ministryně asi nechce reagovat. Takže se posuneme dál.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já teď budu opravdu stručný. A byl bych velmi rád, kdyby s ní spolupracoval na řešení toho problému, protože to je otázka, která vyžaduje součinnost obou dvou resortů.
Já také děkuji. Jenom podotknu, že pan ministr není přítomen, je omluven a tedy odpověď zašle písemně.
Vážený pane ministře, v roce 2017 obce poprvé obdržely příspěvek na výkon agendy spojené s veřejným opatrovnictvím, což je pozitivní změna. Navazujícími soudními spory přibývá obcím další agenda způsobená výkonem veřejného opatrovnictví na úkor jiných činností. Dovoluji si proto vznést následující dotazy a podněty. Uvedená jednoduchá opatření nemají za cíl omezovat osobnostní práva opatrovanců, ale naopak posílit jejich ochranu před nekalým jednáním osob a obchodních společností, které pravidelně zneužívají jejich omezené kompetence a schopnosti. Věřím , že v písemné odpovědi uvedete konkrétní kroky vedoucí k nápravě nevyhovujícího stavu.
Tak ano, děkuji. Pan ministr není přítomen, takže odpověď bude zaslána písemně.
Děkuji za slovo. Vyhláška nereflektuje současnou situaci lékáren v menších městech. Dochází tak k tomu, že narůstají náklady spojené s provozem lékárny, ale klesají příjmy lékárenského zařízení. Situace samozřejmě nenapomáhá ani narůstající administrativní zátěž spojená s EET či eRecepty. Vyhláška sice zohledňuje tyto nové povinnosti u lékařů, ale na lékárníky nebere zřetel. Je nepřijatelné, že zde dochází u koncových uživatelů lékárenské péče, tedy pacientů, k takzvané lékové turistice. Situace vzniká na základě systému tvorby koncové ceny léčiv na straně distributora a prodejce, kdy větší prodejci jsou díky systému marží a obratových bonusů podstatně zvýhodňováni. Žádám vás proto, aby váš úřad neprodleně projednal tyto konkrétní zkušenosti a přišel s návrhem pro obce a menší města, kterých se tyto problémy dotýkají nejvíce. Za možné řešení lze považovat sjednocení doplatků za léky hrazené z veřejného pojištění, v jehož důsledku by byla pacientovi garantována stejná cena v jakékoliv lékárně. Vážený pane ministře, jaké budou vaše okamžité kroky v této záležitosti?
Tak já děkuji.
Vážená paní poslankyně, děkuji moc za tento věcný dotaz. Myslím si, že tato oblast je skutečně velmi důležitá. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení tohoto počtu pouze o 15 lékáren, což je asi půl procenta. V menších městech nebo v horských oblastech je dostupnost horší, což se ovšem týká jen lékárenské péče. To, co však dosud nebylo ověřeno, je, zda tyto limity jsou v praxi dodržovány, což si myslím, že bychom měli udělat.
Toto nařízení je koncipováno tak, aby maximálně rychlým a účinným způsobem poskytlo držitelům práv odpovídající právní ochranu, přičemž základním principem nařízení je zničení zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví, aniž je nutné soudně rozhodnout, zda bylo dané právo duševního vlastnictví porušeno. Zničení probíhá na základě souhlasu obou účastníků řízení, osoby, které bylo zboží zajištěno, a osoby držitele práva duševního vlastnictví. I podle tohoto zákona lze zajištěné zboží zničit, a to i bez toho, aby bylo soudně rozhodnuto o tom, zda zboží porušuje právo duševního vlastnictví. K rozhodnutí o zničení postačuje souhlas obou účastníků řízení. Jednoznačně se tím urychluje a administrativně zjednodušuje proces týkající se vyřazení zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví z obchodních toků, a tím i z nabídky na vnitrostátním trhu. K tomu lze i připočíst povinnost platby cla za případné padělky zadržené v celním řízení. Pane poslanče, budu ráda. Přesto však je Generální ředitelství cel v současné době v kontaktu se zástupci organizací zastupujících zájmy například zrakově hendikepovaných osob ohledně případného zajištění padělků pro humanitární účely. Ještě k vašim dvěma otázkám. Ono se o tom moc nemluví. Každopádně na základě toho, co jsem tady řekla, se jedná z velké části, jestli ne z většiny, o harmonizovanou oblast.